Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já nebudu dlouhý, nebudu zdržovat, mám to cirka asi na pět minut. Dle mého názoru se západní společnosti, včetně naší, nacházejí ve víru jakési populační spirály smrti. A teorie popisuje situaci, ve které se populace nachází v početním úpadku a vede ke změně věkové struktury obyvatelstva. Ten demografický přechod odděluje vlastně méně rozvinuté společnosti od těch rozvinutých. Pokud porodnost klesne pod úroveň, která je potřebná k udržení stabilního počtu obyvatelstva, dochází k poklesu množství populace. Pokles porodnosti vede k postupnému stárnutí populace a k dalšímu pokračování nastoupeného trendu s jeho prohlubováním a zrychlováním. Starší populace pochopitelně vyžaduje více sociální a zdravotní péče. Zároveň se snižuje počet mladých lidí, kteří jsou ochotni a schopni pracovat a podporovat ekonomiku. To vede k tlaku na udržitelnost důchodového systému a tím i na stabilitu státního rozpočtu. Spirála smrtí je problematická, protože pokud se jednou roztočí ten její vír, tak se velmi obtížně dá zvrátit. Není zdůrazňována nutnost udržení stability počtu původního obyvatelstva pro zachování rozvoje západních populací. Důsledkem jejího dalšího průběhu mohou být velké společenské otřesy a rozpad západních společností v důsledku chudnutí společností a v důsledku etnických změn evropských populací. Toto může vyústit v sociální bouře, občanské nepokoje - to jsme viděli nedávno opět ve Francii - či v nejhorším případě, čímž to nechci přivolávat, občanskou válku. A teď bych zmínil několik čísel a nebude jich moc. Kupodivu nejlepší v Evropě se jeví Irové.
Já bych vás na moment přerušila a poprosila bych kolegyně a kolegy, kteří přicházejí do sálu, aby ale udržovali stále klid.
Já už mám jenom poslední odstavec, tak vás prosím o trpělivost.
Děkuji. To byl poslední přihlášený v obecné rozpravě. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan předkladatel, pane ministře, máte zájem? Nemáte. Paní zpravodajka také nemá zájem. Zazněl zde návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání od paní poslankyně Šafránkové, který bychom měli nyní hlasovat. Já proto přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Ano, eviduji zájem o odhlášení, proto vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami. S přednostním právem se hlásí pan předseda Benda. Prosím.
Z důvodu důstojnosti dobíhání bych poprosil o přestávku na poradu klubu 4 minuty.
Tady bych jenom poznamenal, že Fialova vláda si letos odsouhlasila zvýšení platů politiků. Ano, přesně, předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, premiér Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan, Pirát Ivan Bartoš, předseda lidovců pan Jurečka a další. Vy jste si tady prohlasovali zvýšení platů politiků od letošního roku! To je neuvěřitelné, ta vaše drzost! SPD hlasovalo proti. A řekněme si, jaký to má tedy význam. Poč Fialova vláda nešetří tam, kde nešetří? Ani jedno z toho však není pravda. O úsporách už jsme mluvili. Tam, kde by se mělo, se nespoří. Ušetří se na potřebných lidech jen proto, aby vybrané peníze vláda mohla vyhodit jinde, takže úspornost je protimluv. Místo toho dále a potichu navyšujete další výdaje státního rozpočtu. Je vysoce pravděpodobné, že deficit státního rozpočtu bude i v příštím roce ve stovkách miliard, nejméně ve výši 200 miliard korun. Nikdo se přece nepře o to, že je třeba mít vyrovnaný rozpočet, že musíme šetřit, v tom jsme ve shodě, a lišíme se jen v tom, kde šetřit. Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu - NKÚ - stát vyhazuje za zbytečné projekty řádově stovky miliard korun. Plýtvá, kam se podíváte. Miliony pro probruselské fanatiky nikdo neřeší, miliardy na naprosto zbytečné předražené americké stíhačky neřešíte. Přitom víme, že Ukrajina letadlo pro zahraniční létání má. A není to jenom o letadlu. Ty náklady budou obrovské! Necháme to vyhodnotit občany, tu informaci. Odhadujeme to na desítky milionů, samozřejmě. Pochopitelně. Smějte se klidně dál. Já se smát tomu rozhodně nebudu! To je předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová. Slovo okrade je na místě, protože ty peníze nepotřebujete ve prospěch této země, ale ve prospěch cizích zájmů, a na to vy nemáte právo! Nikdo nikdy vám k tomu mandát nedal. Takže SPD vašemu balíčku krádeží říká rozhodně ne!
Pane předsedo, už opakovaně vás upozorňuji, že nedodržujete jednací řád. Měl byste oslovovat své kolegy a kolegyně, včetně mě, prostřednictvím předsedajícího.
Vláda navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu včetně snížení tohoto typu penzí. O našem návrhu na zamítnutí už se hlasovalo v prvním čtení, SPD podalo návrh na zamítnutí tohoto okradení důchodců a teď budeme v druhém čtení, takže my opět podáme v rozpravě návrh na zamítnutí, takže se o našem návrhu bude hlasovat. Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoliv jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let.
Podle mě si zahráváme s ohněm a neměli bychom se chovat takto k této naší společnosti, která dřela celý život na to... a my bychom se měli o ně ve stáří především postarat. Prosím, přehodnoťte svoje kroky. Děkuji za pozornost.
Děkuji. A s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Jurečka.
V žádné z našich okolních zemí nerostly důchody takovým tempem jako v České republice. Jak jsem tady zmiňoval, když se podíváme do Německa, důchody jsou daněné a odváděno sociální pojištění. Od 1. ledna platí výchovné, které dramaticky pomohlo především ženám, které dlouhodobě měly statisticky jasně průkazné nižší důchody oproti mužům. Připravujeme možnost důchodu pro náročné profese, aby mohly odcházet dříve bez zkrácení. Ten institut tady dneska platí už pro profese zdravotnických záchranářů a hasičů.
Dobrý večer, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Tato vláda tu inflaci neřešila, a proto takto rostly důchody. Neříkejte tady lidem a občanům tady do kamery, že když chodí nakupovat potraviny dlouhodobě do Polska - teď už jsou levnější i v Německu a v Rakousku - že jste jim tady tímto pomohli. Já rozumím tomu, že za peníze daňových poplatníků, za peníze Ministerstva práce a sociálních věcí posíláte důchodcům za KDU-ČSL dopisy o tom, jak jste jim ty důchody skvěle zvýšili, ale už se tam prostě nezmiňujete o tom, že tady velmi, velmi rostly ceny všech... různých komodit a že jsme měli nejvyšší, jednu z nejvyšších inflací dlouhodobě, dlouhodobě v Evropské unii, kde už dávno byl nějaký průměr a my jsme byli hodně vysoko nad průměrem. Měli jste řešit inflaci a ceny energií a ne se chlubit tím, že se navýšily díky mimořádným valorizacím, což je taky vaše chyba, protože jste neřešili inflaci, důchody o nějakých pár tisíc korun.
Prosím.
Já chci reagovat na pana kolegu poslance Juchelku. Řádná valorizace by zabezpečila stejný růst, pokud by tady byla inflace i v budoucnu. To není tím, že se vypne mimořádná valorizace, převede se na mimořádný příspěvek, že by ten růst nenastal v budoucnu. Pokud by rostla inflace, budou úplně stejně meziročně růst i ty důchody díky řádné valorizaci. To mně říká celá řada lidí, které potkávám, mnoho z nich mně to i píše a mnoho z nich to psalo i do komentářů, třeba v rámci sociálních sítí.
Nyní vystoupí pan poslanec Foldyna a následuje pan poslanec Feranec s faktickými poznámkami. Prosím.
Děkuji.
Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, zareaguji na to, co říkal pan ministr, že u nás nejvíc rostou důchody. O kolik?
Pan poslanec Juchelka, následuje paní poslankyně Peštová s faktickými poznámkami.
Děkuji. Sociální služby a malá novela zákona o sociálních službách k nám teprve přijde.
Vláda si zároveň schválila neomezený počet politických náměstků, má neuvěřitelnou armádu poradců a všechno to samozřejmě je placeno z peněz daňových poplatníků, z peněz českých občanů. A pak se nemůžete divit, že se občané celkem právem ptají, proč to mám všechno platit já z navýšených daní? Proč musíme mít tolik ministrů? Jakou to má logiku? Proč nemůžeme zeštíhlit ten státní aparát jako takový? Ale touto cestou vláda nejde. Vláda skutečně jde cestou, jak navýšit peníze do státního rozpočtu právě z peněz daňových poplatníků neboli občanů České republiky. Ale to není všechno. Vláda samozřejmě si brousí zuby i na obce, na rozpočty obcí a krajů. Musíme si uvědomit, že jsme vyjednali obrovský objem peněz ze strukturálních fondů nebo obecně z evropských fondů jako takových, a to až ve výši 970 miliard, tam samozřejmě záleží na kurzu jako takovém. No a co je v materiálu napsáno? No, že vláda vezme peníze obcím na kofinancování projektů. Já se tomu budu opravdu blíže věnovat, až budeme projednávat ten loupežný daňový balíček zítra, protože jinak než loupežnickým, se opravdu nazvat nedá, protože vláda by měla projevit zejména tu symboliku v tom, že začne spořit sama u sebe. Pak by se dala občanům České republiky vysvětlovat určitá potřebnost, která tady určitě je. My ji nezpochybňujeme, ale mělo by se na to jít pomalu, postupně, abychom nedostali Českou republiku do nějaké hospodářské krize. Protože pokud se aspoň trošičku rozhlížíte, když už máme ministra pro evropské záležitosti, tak by se mohl podívat, jak to chodí všude ve státech EU, tak rozhodně nikdo nejde takovouto drastickou cestou, aby zastavil ekonomický růst svého státu. Co se týká důchodů. Velmi zajímavé je se na to podívat, jak to bude, protože vláda vždycky říká, že to budou maximálně desítky korun, dojde ke snížení v určitých skupinách. Pokud vám je 50+ nebo 50 a méně, tak už to budou tisíce korun měsíčně. A já všechny odkazuji i na dnešní média, kde to je krásně rozepsáno, o kolik důchodci přijdou. Takže celý v podstatě smysl tohoto týdne je, jak ožebračit český národ, jak sáhnout do jejich peněženek a jak nám snížit kvalitu života.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané. Já bych se snažil teď vysvětlit, kdy byly obstrukce, a dneska já nebudu obstruovat. A my důchodci, že, pane kolego , tady pan primátor, ten si občas tady pospí, ale to není kritika, to je normální. Takže já bych byl rád, kdybychom nejednali po 19. hodině. Říkal to jako opoziční lídr. Takže všichni jsou nachystaní. Ale já nechci žádné obstrukce. Tripartita něco navrhne - mimochodem, tak servilní tripartitu vůči vládě jsme nikdy neměli. A to hlavní, co je: vždyť tato vláda nemá žádné programové prohlášení, žádné, takže by ho měla udělat znovu. Já jsem si ho vyhodnotil dvakrát. My jsme za naší vlády to dělali půlročně, každý ministr to měl za úkol.
Ano, takže lidovci jasně říkají: Ukrajina je na prvním místě, přijímání migrantů je na prvním místě a čeští občané jsou jim úplně ukradení. Teď je potřeba zdůraznit: jsou to lidovci, KDU-ČSL. Ale samozřejmě ten návrh je Fialovy vlády jako celku. Bavíme se tu o bezmocných lidech, o starých, nemocných, nebo dokonce invalidních spoluobčanech, kteří nemají, jak si vlastní silou zvýšit příjem. Řešení přitom není až tak nereálné. Jen je třeba problém s důchody řešit ve vícero rovinách. A ono vám to ještě nestačí. Takže vy jste okradli důchodce. No a pro SPD - my to máme naopak, pro nás je Česká republika a český občan na prvním místě. Jediní z celé Sněmovny poslanci SPD zůstali sedět a ukrajinskému prezidentovi Zelenskému netleskali. Je to tak, já se k tomu hlásím. Nemáte jiný argument, vždycky si takhle něco vykřiknete. Já ji znám, nemusíte vyvěšovat. Takže vy mě tady chcete poučovat s jednacím řádem a samy jste ho porušily hnedka v první větě. Protože každý poslanec podle jednacího řádu má právo se v klidu vyjádřit.
To máte, ale já myslím, že tady klid je.
Nastavujete opět pravidla pouze vy, paní předsedkyně, a já se jim pouze přizpůsobuji. Takže pojďme dále. Takže to je přesně signifikantní k té vaší politice. Proto klidně stůjte dál, protože já jsem poměrně zkušený řečník, takže mně je to v podstatě úplně jedno, kdo tady stojí, kdo ne.
Vždyť přece o tom je ten sociální smír. Takže neříkejte vždycky jenom to a, řekněte i to b, protože úplně ve stejném duchu jsou přesně ty dopisy, které vy těm seniorům píšete a kde jim de facto nafukujete úplně zbytečně hlavu, protože tam nikdy to b není.
Nyní paní poslankyně Peštová, následuje paní poslankyně Knechtová.
Já bych také chtěla zareagovat na pana ministra, prostřednictvím vás. Já tedy nevím, s jakými lidmi jste se bavil nebo s kým přicházíte do styku. Protože říkám, ty hejty a různá hesla, ta proklamující hesla, která tady lítají, tak vlastně staví ty dvě generace proti sobě. Takže vy se musíte uskromnit, vy vlastně jste celý život pracovali, celý život jste odváděli do systému, ale teď se musíte uskromnit, aby ti mladí měli z čeho ty důchody v budoucnu mít.
Následuje paní poslankyně Knechtová s faktickou poznámkou a pak pan ministr Jurečka.
Děkuju za slovo, paní předsedající. Pane ministře, já určitě děkuju za to vaše vystoupení. Jenom chci upozornit, v podstatě i navázat na kolegyni Peštovou.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan ministr Jurečka, následuje pan poslanec Mašek. Prosím.
Aby bylo rozuměno. Já vůbec nezpochybňuji, že je tady určitá skupina důchodců, kteří jsou ve složité situaci. Především ti, kteří byli celý život sami a jsou teď třeba celý život ve stáří, nejsou to ani vdovci ani vdovy, že ta jejich situace třeba je opravdu velmi složitá. A to u těch důchodců díky úpravám v minulém roce se podařilo výrazně, ale výrazně zlepšit. Tam byl velký problém u důchodců, kteří žijí ve velkých městech ve větších bytech.
Následuje paní poslankyně Peštová, připraví se paní poslankyně Hanzlíková.
Víte, pane ministře, ono je to pro ty seniory, je to ve své podstatě i potupa. Oni celý život pracovali na to, aby se chodili ještě pro sociální dávku na bydlení. Vždyť to přece není normální tohle. Je to generace ta, která ještě žije v takových těch představách: Co by tomu lidi řekli a podobně. A teď se ještě dostávají do situace, kdy je na ně pohlíženo, že vlastně tím, že si něco berou, tak ubírají těm mladým. Takže oni se dostávají ještě do těch tady těch depresí. Já jsem teď dostala na svůj email také příběh, není to nic veselého. Prostě pro ně jsou to těžké příběhy.
A hlavně jsme předali naši zemi ve skvělé kondici. Ve skvělé kondici! Tak si připomeňme, kde jsme byli: šestá nejméně zadlužená země. Kde jsme dnes? Sedmá nejbezpečnější země. Kde jsme dnes? Dvanácté místo. Ano, Česká republika přestává být bezpečná. Kriminalita, ruskojazyčné mafie, ilegální migrace. Kriminalita stoupá. Prosperita? Inflace? Už o tom mluvil kolega Havlíček - třetí nejhorší. Já mám tady programové prohlášení vlády, to první. To jsou samozřejmě v podstatě všechno nesmysly, protože nic z toho nenastalo za ty dny. A potom to trošku nějak vylepšili. My jsme si to barevně upravili, ale znovu to neplní! Takže já vůbec tomu nerozumím, proč tady jsme. Měli bychom jít domů, neplacená dovolená červenec, srpen, a ať vláda přijde 15. září s novým programovým prohlášením vlády, které bude závazné do října 2025, a ať znovu požádá o důvěru. Ať požádá o důvěru! Nejnižší porodnost. Nejnižší porodnost!